Proto ji odmítá i Česká advokátní komora.
Upřesňuje se postup při přechodu nároku na výplatu důchodů za období před úmrtím oprávněného, pokud důchod nebyl ještě oprávněnému vyplacen. Upřesňují se také technická pravidla výplaty důchodu na účet. Dále změny v zákoně o nemocenském pojištění. Účinnost těchto ustanovení je od 1. července 2025 nebo od... Účinnost těchto ustanovení je od 1. prosince 2023, tedy už od tohoto roku. Děkuji vám za pozornost.
Takže ještě počkám, až přijdou kolegové a kolegyně z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu?
Já si myslím, že to zde podrobně vysvětlil pan ministr práce a sociálních věcí.
Otevírám obecnou rozpravu, a vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášený, tak v tom případě vám dám rovnou slovo. Vzhledem k tomu, že jsem přihlášku nikde neviděl, hlásila jste se z místa, ale předtím to avizovala paní zpravodajka, pak vám udělím slovo.
Shrnu jenom rychle, o co tady vlastně jde. A pak je zde rozšíření poskytování peněžité pomoci v mateřství v případě, kdy je matka až do chvíle nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v dočasné pracovní neschopnosti a pobírá nemocenské z předchozího nemocenského pojištění. Jenom jsem to chtěla říct a budu si na to dávat opravdu velký pozor. Děkuji.
Já si dovolím ve faktické poznámce hned zareagovat. Jednak tomu paní poslankyni ujistit, že tam určitě nic takového vloženo nebude, protože toto opatření jsem se rozhodl vyjmout tak, aby toto opatření bylo následně součástí důchodové reformy, protože to opatření je jednoznačně pozitivní ve prospěch českých starobních důchodců, těch, kteří už mají nárok a pobírají starobní důchod, ale zároveň nám zůstávají ještě aktivní na pracovním trhu. A my jsme jasně řekli, že nějakou formu motivace najdeme. Nebude součástí tohoto tisku, bude součástí důchodové reformy.
Já vám děkuji a nyní řádně přihlášená paní poslankyně Lucie Šafránková.
My jsme solidární, a co je tohle? Vždyť ten Syřan, který pobodal ve Francii ty lidi, měl azyl ve Švédsku. Polsko - pan Rakušan mluví o výjimce. Nikdo ji neviděl. Jako výjimku my tedy máme, kde to je napsaný, a proč vůbec? Já jsem se dočetl, že Polsko dostalo 200 euro na ukrajinského uprchlíka. Ať nám pan Rakušan řekne, kolik dostal on. Teď samozřejmě je to fabulace, je to nesmysl. Víte, kolik je to peněz? Co nám dají za to, že my jsme to udělali? Ale co jsme dostali? Takže ti uprchlíci teď, to je dohoda, která vlastně nemá žádné omezení. Takže povinná solidarita. Vždyť to slovo samo od sebe je totální nesmysl, je to v rozporu s programem SPOLU, je to v rozporu s programovým prohlášením vlády. Ano, kdyby Orbán nepostavil ten plot 170 kilometrů... Že se to má řešit na vnější hranici Schengenu. No, dobrý den, dobré ráno. Co jsem tam čtyři roky přednášel, že západní Balkán a Srbsko patří do Schengenu a že máme bránit Evropu na moři, vážené děti. Znáte Asterix a Obelix? Slováci povolali armádu, Češi zavedli kontroly se Slovenskem a přišli Syřané. Ale Rakušan říkal, že to jsou jiní. - jak jsem se zastavil na čerpačce, šel jsem na toaletu a nemohl jsem si mýt ruce, protože ti syrští ilegální migranti si myli v tom umyvadle nohy! Jenom se nesmějte. Rakušan, pokud tohle nastane, tak ať se modlí a my všichni s ním, aby se něco nestalo u nás jako ve Francii. Vondra to pochopil. Timmermans vás podvedl - no, tak pokud ho podvedli zase. Tam byla koordinace, tam jsme my bodovali, tam jsme my zarazili tu ilegální migraci, tam jsme vybojovali taxonomii, tam jsme vybojovali peníze a všechno možné.
Takže ještě jednou děkuji a děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Faktickou poznámku eviduji u pana poslance Lubomíra Brože. Já vám děkuji, pane poslanče. Není tomu tak. Já vám děkuji, paní zpravodajko, za načtení usnesení a ptám se, zda někdo v podrobné rozpravě chce ještě vystoupit? Nikdo se nehlásí, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod a tím je Prosím, aby se slova ujal předseda petičního výboru poslanec Tomio Okamura a předloženou zprávu uvedl.
Oproti tomu petice s nejmenším počtem podpisů - 125 - se týkala jízdného, konkrétně výzvy za ponechání původní slevy ve výši 75 % na jízdné pro děti, studenty a seniory. Děkuji za pozornost.
Máte slovo, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji a ptám se, zda někdo další se ještě hlásí k podrobné rozpravě?
Příspěvek na péči ale rezort nenavýšil. Ministr práce a sociálních věcí přislíbil, že od července 2023 bude platit novela zákona o sociálních službách, která zavede automatickou valorizaci dávky. Díky tomu by se příspěvek na péči zvyšoval vždy společně s důchody. Ministerstvo financí se ale vyjádřilo proti tomuto návrhu. Přitom z důvodu nízkého ohodnocení jednotlivých stupňů příspěvku na péči a navýšením úhrad za služby si lidé se zdravotním postižením nemohou dovolit tolik služeb, kolik skutečně potřebují k tomu, aby alespoň částečně mohli žít normálním životem. Příspěvek na péči je jediná dávka, která umožňuje osobám závislým na péči druhých nakoupit takovou pomoc, jakou potřebují. Pomoc je realizována buď prostřednictvím profesionálních poskytovatelů, anebo je zajištěna osobou blízkou či rodinným příslušníkem. Rodiny, které pečují, žijí v podstatě jenom z příspěvku na péči a už dlouhou dobu se potýkají s velkými finančními problémy. Velmi kriticky se k rozhodnutí neschválit valorizaci příspěvku na péči staví také Národní rada osob se zdravotním postižením a všechny další organizace, které věnují své služby lidem se zdravotním postižením.
Je zde zájem o odhlášení, takže já jsem vás všechny odhlásil v tuto chvíli. Nejdříve budeme hlasovat návrhy z grémia, já je nebudu již číst. V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrzích z grémia. Kdo je proti? Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích změn. Kdo je proti? Nejdříve budeme hlasovat o tom, jestli umožníme zařadit tento bod. Výsledek: přijato. Kdo je proti? Dále se bude jednat opět o bod předkladatele předsedy Výborného, sněmovní tisk 126, výroční zpráva České televize. Zahajuji hlasování o tom, jestli zařadíme tento bod. Budeme hlasovat o tom, jestli bude zařazen. Kdo je proti? Výsledek: přijato.
A u nás taky to jede. Takže naše vláda teď našim občanům zakáže uhlí a Evropská komise zakáže plyn. Nechápu. Anna říká - "Doufám, že se připojí další země, řekla Moskva." Tady už je jednoduché v, tak nevím, jak to mají. Kolik vyrábí Takže vláda ve Varšavě je označila za nereálné a obávala se budoucího růstu cen vozidel. Itálie, Bulharsko a Rumunsko se zdržely hlasování. No, tak fajn. Já nevím tedy. Tak jak to asi dopadne? Co bude s nimi? To je stejná pitomost jako naše vláda zakázala prodej kotlů na uhlí, ale naši výrobci můžou vyrábět. Takže jsem zase odbočil, ale to je jedno. No, to je zajímavé, že námořní lodě a letadla, těch se to netýká. Tady mám ten rozhovor pana Vondry - "Evropská komise nás podrazila, běžní lidé nebudou mít na auta," říká europoslanec ODS, pravděpodobně lídr kandidátky do Evropského parlamentu. Běžní lidé nebudou mít na auta. Tady mám ten článek Morawieckého - "Polsko důl Turów nezavře". A co říká pan premiér Morawiecki? Takže my jsme dali tolik návrhů této vládě. Tato vláda má samozřejmě velké štěstí, protože má možnost propagovat věci, které jsme my zorganizovali.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Ještě někdo, kdo by se hlásil do obecné rozpravy? Nikdo. Tím tedy končím obecnou rozpravu. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Kdo je proti? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?
Já bych chtěl požádat o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože si myslím, že k tomu máme co říct.
Takže budeme hlasovat o tom, jestli přikázat dalšímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže nejdříve budeme hlasovat výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výsledek: přijato. A máme zde ještě jeden návrh, a to je komise, stálá komise pro ústavu. Táži se, kdo je pro? Můžeme přistoupit k dalšímu bodu Ještě jednou prosím všechny o klid. Máte slovo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi vás krátce seznámit s předkládaným návrhem na ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Uzavření této mezinárodní dohody je nezbytné proto, aby se Česká republika, respektive čeští podnikatelé, mohli v budoucnu podílet na programech OCCAR, v jejichž rámci může docházet i k výměně utajovaných informací. Vyjednávání dohody vedl za českou stranu Národní bezpečnostní úřad, který je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Při jednání bylo dosaženo vytyčeného cíle, a tedy umožnit výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami a zajistit jejich odpovídající ochranu. Dále jsou stanoveny vzájemné notifikační povinnosti a formy spolupráce.
Národní galerie, tam je nějaká nešťastnice, nějaká ředitelka, no, úplné peklo. A Nová scéna, proč ji nestaví? Ostatní mají smůlu, všechno je minus. Ne, já to podporuji, ale abyste to utratila všechno. Držím vám palce. Tam jsem viděl lodě, čekala loď u pobřeží s Tunisem, pašeráci, cigarety, potom šla do Španělska. Ti lidé, kteří přicházejí do Evropy, nepřicházejí, oni neutíkají před válkou. Však to je ono. Co já jsem dělal? Říkal jsem, musíme jednat s Marokem. Potom to pustili přes Algeciras do Španělska. A samozřejmě Erdogan - prezident Erdogan. Taková Sýrie, jaká to byla krásná krajina, co všechno jsme tam postavili. Takže Frontex. Byl jsem na hranici se severní Makedonií, neuvěřitelný zážitek. Viktor Orbán si dovolil postavit plot, 170 kilometrů. Díky bohu za to, byla plná Budapešť, jinak bychom to měli my tady. Tady bychom to měli! Všichni ho kritizovali, všichni vítali. A jak se to všechno změnilo. Sebastian Kurz, který také vítal, další volby vyhrál s protimigrační rétorikou. "Musíme efektivně bránit vnější hranice." A my jsme vždycky říkali, že žádný ilegální migrant organizovaný pašerákem nemůže vstoupit na evropskou půdu bez souhlasu, bez pozvání. Každý se podrobil nějakému pohovoru, zdravotní prohlídce, všechno. Ale to by se musela Francie a Itálie domluvit, že kdo v Libyi to tam šéfuje, to jsem také byl na té konferenci. A co z toho? "Gestor: Ministerstvo vnitra. Schválil Hamáček, ministr vnitra. Tohle my jsme schvalovali na vládě. Koho žalovala? Potom to skončilo a on se nevzdal, ten šílenec Timmermans, a pokračoval, a tohle je jeho projekt. Tak prosím vás, já nevím, v čem to je tedy výhodné.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi jenom velmi stručně ke zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí ze září roku 2022, kterou zpracovala Národní rozpočtová rada. Proto je podle zprávy Národní rozpočtové rady nutné za prvé přistoupit k výrazným úpravám příjmové i výdajové strany veřejných rozpočtů a za druhé co nejdříve začít s důchodovou reformou kvůli silnému trendu stárnutí obyvatelstva, přičemž platí, že čím déle se začne s důchodovou reformou, tím nákladnější bude, a největší zátěž neustálého odkládání reformy ponesou mladší generace narozené v tomto tisíciletí. A dovolte mi zmínit ještě jedno číslo, které asi není úplně nejdůležitější v té zprávě, ale mě překvapilo. Tak já myslím, že to jsou alarmující čísla. A dobrá zpráva je, že máme šanci to změnit. Tato zpráva Národní rozpočtové rady je ze září roku 2022 a já jsem velmi ráda, že dnes už je na stole návrh konsolidačního balíčku i důchodové reformy. Tolik tedy stručně k obsahu zprávy. Zbývá dodat, že rozpočtový výbor zprávu projednal na svém zasedání 5. října 2022 a přijal následující usnesení:
Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí? Prosím, paní poslankyně Knechtová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést krátkou zprávu ke sněmovnímu tisku číslo 308 ve věci zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí ze září 2022 za klub ANO. Ve zprávě Národní rozpočtové rady se vyhodnocuje situace českých veřejných financí ze střednědobého i dlouhodobého hlediska. České veřejné finance se aktuálně nacházejí ve významné nerovnováze, která vznikla kombinací střednědobé nerovnováhy a dlouhodobého neřešení budoucích dopadů stárnutí populace. Do roku 2022 veřejné finance vstupovaly se značnou strukturální nerovnováhou, jejíž významnější redukci v následujících letech dosud zveřejněné vládní dokumenty bohužel nenaznačují. Snaha o fiskální konsolidaci se samozřejmě komplikuje novou krizí, jejímž primárním hybatelem je útok Ruské federace na Ukrajinu. Na veřejné rozpočty jsou tak kladeny nové výdajové požadavky, přičemž nárůst příjmů generovaný vysokou inflací na jejich pokrytí nestačí. Zpráva září 2002 ukazuje oproti zprávě z roku 2021 velmi mírné zlepšení v oblasti střednědobé udržitelnosti českých veřejných financí, kdy se modelovaný, respektive projektovaný bod nárazu na dluhovou brzdu o několik let posunul. Zároveň je však nutné uvést, že toto mírné zlepšení je zejména důsledkem aktualizace ekonomických údajů a lepšího hospodaření za rok 2021 oproti očekávaným výsledkům nežli změnou strukturální pozice českých veřejných financí.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Ptám se, zda někdo další?
Zpráva nám představuje možné scénáře budoucího vývoje, pokud se současná hospodářská politika nezmění. Proto není hodno tuto zprávu přeceňovat, ale také bychom ji neměli podceňovat. Pokud nám tato zpráva něco jasně deklaruje, sděluje, je to závěr, že trajektorie hospodářské politiky není dnes nastavena optimálně. Dlouhodobý hlavní problém veřejných financí je dnes zřetelný a jmenuje se demografie. V tomto kladném saldu nadále dominovali občané Ukrajiny, zejména pak ti s udělenou dočasnou ochranou.
Já jsem si poznamenal, že bod se jmenuje Green Deal a je to jako první bod dneška. Rozuměl jsem tomu správně?
Jak jsem slíbila, tak činím. Dnes už nebudu žádat o jeho zařazení na program do prvního čtení, protože v prvním čtení už ho máme, už je rozjetá pěkná debata, tak si myslím, že je škoda to zase nějak prodlužovat a protahovat.
Ano. Čili bod se nenavrhuje v tuto chvíli, ale máme zde přihlášené ještě další dvě.
Děkuji za slovo, pane předsedající.